O nich budeme hlasovat en bloc. Prosím, paní předsedající, abyste nechala hlasovat o rezignacích poslanců v orgánech Sněmovny.
Zahajuji hlasování k tomuto návrhu. Hlasování tímto končím.
Nyní vás, dámy a pánové, seznámím s novými nominacemi. Poslední změna je ve výboru organizačním. Místo Jany Černochové zde bude ze strany ODS nominován Marek Benda. Volební komise navrhuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení a já o ni prosím paní předsedající.
Zahajuji hlasování. Teď budeme hlasovat o předložených nominacích. Proti?
Konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly poslanecké kluby.
Zejména pro nové poslance sděluji, že veškeré materiály, které budou odložené na zemi, budou úklidovou službou odnášeny. Materiály na stolcích samozřejmě zůstávají.
Opět prosím pana předsedu zahraničního výboru pana Karla Schwarzenberga, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Pane předsedo, prosím, ujměte se slova. Tento návrh podrobíme hlasování. Kdo souhlasí, aby se zpravodajem tohoto tisku stal pan poslanec Rom Kostřica, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo.
Otevřu obecnou rozpravu. Zeptám se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Také tomu tak není. Proto budeme o přikázání hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom přikázali tisk zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Hlasování má číslo 63, přihlášeno je 166, pro 146, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat a my jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu. Budeme pokračovat bodem číslo 45, kterým je
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem byl včera na schůzi výboru pro životní prostředí pověřen seznámit Poslaneckou sněmovnu s následujícím návrhem usnesení. Výbor pro životní prostředí po úvodním slově poslankyně Jany Lorencové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky
Nicméně ještě předtím otevřu všeobecnou rozpravu. S přednostním právem se hlásí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Myslím, že dneska nemá cenu, abychom vedli podrobnou debatu o limitech. Myslím, že je logické, aby to zapadlo do celkové energetické koncepce státu, a s tím pak budou souviset i otázky případného vzniku nějaké firmy či případného prolomení limitů.
Nejprve pan poslanec Laudát.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, TOP 09 také podpoří toto usnesení. Je mi líto, že tady není pan Rusnok. Já se přiznám, že toto chování úřednické vlády bez mandátu považuji za naprostou nehoráznost. A myslím si, že snad nejsme v éře zřizování státních či polostátních podniků.
Nemám do ní nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.
Předkládám Poslanecké sněmovně návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací podle návrhu usnesení číslo 19 z volební komise.
Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Je do něj přihlášeno 169 poslanců, z toho 151 pro . Konstatuji, že návrh byl přijat a my jsme tímto ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací Usnesení volební komise k tomuto bodu vám bylo rozdáno pro informaci na lavice.
Byl jsem si vyměnit materiály. Máme v zásadě dvě možnosti. Takže prosím o otevření rozpravy.
Pan předseda klubu Sklenák. Další přihlášený je pan předseda Kováčik.
Ale vidím, že tady jistý nepoměr je.
Vážené kolegyně, kolegové, já na úvod jednu technickou. Prosím vás, já jsem Marian Jurečka, ne Juračka nebo Jurečko. Ne, úplně v pohodě, ono se to stává docela často a pak jsou záměny velice blbé. Já jenom poprosím prakticky, kdybychom se mohli dohodnout a nedělat přestávku na jednání předsedů klubů, protože pokud dobře počítám, tak všude je deset nominací.
Jestli je 15 minut na poradu, tak je to to, co jsem chtěl, a svoji přihlášku stahuji.
Ještě tady mám s faktickou přihlášeného pana poslance Koubka.
Pustíme se do toho, dámy a pánové. Já za to děkuji. Případně se pokusím ještě více zvýšit svůj hlas. Ale chci vysvětlit důležitou věc. Ovšem o tom, že k této změně dojde, tedy že v uvozovkách nebudeme postupovat -
Ještě jednou se omlouvám, moc se omlouvám, ale opravdu prosím o klid!
A my si ho zjednáme! Takže vás chci, dámy a pánové, poprosit, abychom hlasovali o tom, jestli souhlasíte s tím, že budeme schvalovat jednotlivé delegace na základě operativní úpravy a vyčištění, která proběhla před malou chvílí.
Ptám se, kdo je pro tento návrh, aby zvedl ruku a stiskl tlačítko. Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 71, do kterého bylo přihlášeno 165 poslanců, z toho bylo 144 pro. Zvedněte tlačítko a ruku. Opačně! Zdržel se? Je to hlasování číslo 72, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 146 a návrh byl přijat. Tímto jsme schválili stálou delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie.
Já také děkuji.
Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Za klub bych řekl, že se nedomníváme, že by vláda měla činit tak závažné rozhodnutí dopadající na kvalitu života lidí, a jsme tím trochu překvapeni. Takže podpoříme odložení. A za sebe dodávám, že pokud jsme v tomto státě viděli, jak 40 let bylo upřednostňováno uhlí před kvalitou života lidí, tak bychom asi o tom měli opravdu vážně diskutovat.
Máme první úkol vyzvat Rusnokovu vládu, aby nedělala nic. To je velmi jednoduché a na tom se jistě všichni shodneme. To je jedna věc. Proto se domnívám, že ať bude přijato jakékoliv rozhodnutí na odborné úrovni, tak by ho měli schválit občané minimálně v krajském referendu Ústeckého kraje.
Žádné další přihlášky do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím.
"Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky
Děkuji. Zeptám se, zda je ještě nějaká přihláška do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Je tomu tak. Tedy bychom zahájili hlasování. Návrh usnesení vám byl přečten a všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování.
Krásné poledne všem a pojďme k projednávání dalšího bodu. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny Usnesení volební komise k tomuto bodu vám bylo rozdáno pro informaci na lavice. Podotýkám, že název bodu zůstal stejný, ale připomínám, že jsme již rozhodli, že komise, kterou jsme v úterý 10. prosince zřídili, bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.
Paní předsedající děkuji a přeji dobré téměř poledne všem kolegyním i kolegům. Také členům vlády. Říkám to proto, že předloženou kandidátku nelze v rámci projednávání tohoto bodu jakýmkoliv způsobem měnit. Není tedy možné dělat změny u jednotlivců, ale hlasujeme a pracujeme s celou kandidátkou tak, jak vám ji volební komise předkládá. Nyní bychom tedy měli hlasováním en bloc rozhodnout o ustavení stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny. Takže prosím paní předsedající o hlasování.
Ještě před hlasováním otevírám rozpravu, do které se s faktickou přihlásil pan poslanec Blažek. Nikdo další do rozpravy není přihlášen. Tímto rozpravu končím a předávám slovo předsedovi volební komise.
Děkuji. Za hnutí ANO jsou v komisi tři ženy a jeden muž a věřím, že i u ostatních stran a poslaneckých klubů budou ženy na přítomné muže hodné a konstruktivní. Takže pokud není žádných dalších připomínek - ještě jednou zopakuji - ke stálé komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, tak prosím paní předsedající, aby nechala o složení této komise hlasovat.
Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s kandidáty na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zdržel se? Hlasování tímto končím. Návrh byl přijat. Tímto konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi pro rovné příležitosti, rodinu a národnostní menšiny. Dalším bodem k projednání je Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl. - Pardon, ještě technická, omlouvám se.
Ještě předtím, než pozvu pana předsedu volebního výboru Martina Kolovratníka k pultu, tak od 14 hodin se omlouvá z dnešního zasedání pan předseda Sněmovny. Paní kolegyně Ivana Doležalová.
Moc děkuji, jsme připraveni. Dámy a pánové, dobrý den. Rád bych vás seznámil s výsledkem volby Poslanecké sněmovny na čtvrté místo místopředsedy. Bylo odevzdáno 163 platných i neplatných lístků, jeden lístek nebyl odevzdán. Pro poslance Petra Gazdíka bylo odevzdáno 98 hlasů a Petr Gazdík byl zvolen čtvrtým místopředsedou Poslanecké sněmovny.
Ano, pan poslanec Petr Gazdík. Tím jsem přečetl všechny omluvy, které tady mám. Skončil bod, který byl zařazen jako první, a můžeme pokračovat body, které máme před sebou.
Dohoda byla podepsána dne 11. června letošního roku v Madridu. Zbývající dohody jsou v současné době v různých fázích legislativního procesu. Předmětem dohody jsou platné daně zavedené právními předpisy smluvních stran. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti a mohou se týkat pouze zdaňovacích období následujících po vstupu dohody v platnost. Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. Sjednání této dohody by mělo mít nejen příznivý fiskální dopad na příjmy České republiky, ale současně, možná především, přispět ke zvýšení prevence finanční kriminality.
Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 73, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 146 pro. Tímto jsme schválili stálou delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO.
Děkuji. Přistoupíme k hlasování o stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE, tedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Do této delegace můžeme zvolit pouze čtyři členy a jednoho náhradníka. Do závorky mohu vytknout konstatování, že zde to bylo trochu složitější, ale povedlo se, a chci kolegům šéfům poslaneckých klubů poděkovat za vstřícnost. Konečná dohoda je následující.
Zahajuji hlasování. Pardon, tak ještě jednou.
Jako náhradníky navrhujeme Ivanu Dobešovou - ANO 2011, Pavla Holíka - ČSSD, Gabrielu Peckovou - TOP 09 a Marka Černocha z hnutí Úsvit a Simeona Karamazova z ODS.
Zahajuji tímto hlasování. Zdržel se? To je konec tohoto bodu. Chcete se k tomu vyjádřit, pane předsedo?
Ještě jednou tedy opakuji - stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Je to poslední delegace z tohoto bodu. Předsedové poslaneckých klubů na členy stálé delegace do Středoevropské iniciativy navrhují Kateřinu Konečnou - KSČM, Ladislava Velebného - ČSSD a Jiřího Zlatušku z hnutí ANO. Jako náhradníky, ony dva náhradníky, navrhujeme Ivana Adamce z ODS a Roma Kostřicu z TOP 09 a Starostové.
Zdržel se? Tímto končím hlasování číslo 76, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 146 pro. Přistupme k bodu 17, což je
Konstatuji, že bude mít sedm členů.
Otevírám tímto rozpravu. Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh byl přijat a tímto jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní a informační služby. Ještě než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, mám zde omluvu pana Víta Kaňkovského, který se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny od 14 hodin z důvodu jednání kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.
V rychlosti přečtu jména nominovaných poslankyň a poslanců.
Přistoupíme k hlasování.
Už jsem návrh předložil, takže můžeme hlasovat.
Zdržel se? Tímto hlasování končím. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.
Seznam máte před sebou.
Nemám do ní nikoho přihlášeného, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Děkuji. Tím hlasování končím. Předložený návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Také tato stálá komise bude ustavena, jak jsme již rozhodli, podle zásady poměrného zastoupení.
Konstatuji, že tato komise bude mít sedm členů. Opět se odvolávám na materiál, který máte na svých stolech.
Přistoupíme k hlasování. Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zdržel se? Je do něj přihlášeno 167 poslanců, z toho je 150 pro. Konstatuji, že návrh byl přijat a my jsme tím ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací I v tomto případě jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.
Vzpomeňme si, kdy byly schváleny operační programy. Za druhé.